Takže přes smířlivá slova, která jsem k rozpočtu vyslovil, pro něj nemůžeme hlasovat. Jednak nelze nést odpovědnost za něco, na co nemáme a nemůžeme mít vliv, a pak taky fakticky rozpočet tím, jak narůstá, navyšuje výdaje extenzivní formou, odporuje programu našeho hnutí. A to už jsem tady vysvětlil - jsou výdaje a výdaje. Je potřeba se na to podívat, a když jsme se na to podívali, tak prostě k tomu máme ty výhrady, o kterých jsem hovořil. Pokud někdy chceme mít rozpočty vyrovnané, pak skutečně musíme zefektivnit a snížit výdaje. A my v Úsvitu tvrdíme, že to lze i bez dopadu na sociální úroveň občanů. Konkrétní příklady už jsem tady řekl a bylo by jich mnohem více. Potom lidé budou ochotni platit daně, i kdyby byly paradoxně vyšší, což vidíme na Skandinávii.
S přednostním právem je dále přihlášen pan poslanec Fiala z Úsvitu a po něm následuje pan předseda Fiala z ODS.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, jak jsem již k tématu státního rozpočtu na rok 2015 řekl, hnutí Úsvit přímé demokracie odmítá záměr vlády zvýšit celkové zadlužení České republiky. Dovolte mi, abych připomenul, že právě deficit v období relativního hospodářského růstu byl tím, co nás již během krize přivedlo do značných nesnází. To je důvod, proč dnes každý občan České republiky včetně těch nejmenších dluží přes 160 tisíc korun. Potom přišla krize. Někdy a některým premiérům se dařilo dostat skutečný schodek rozpočtu mírně pod ten plánovaný, celkový dluh republiky přesto raketově stoupal. Následoval rozpočet vlády Bohuslava Sobotky pro rok 2014 s deficitem 112 mld. korun. Nyní je nám navrhováno, abychom zadlužili republiku o dalších 100 mld. A já se ptám: Kde je, vážení kolegové, naše ponaučení se z minulých let a z minulých chyb? Že je státní správa po vašich předchůdcích v tak dezolátním stavu, že ještě neumíme šetřit? Dobře. V roce 1993 - a teď mi dovolte trochu čísel, protože ekonomika je o číslech a státní rozpočty taky. V roce 1993 jsme začínali s dluhem ve výši 159 mld. Jak vidno, politici přicházejí a odcházejí, dluh však roste raketovým způsobem a zůstává občanům. Proto se, vážený pane Sobotko, vážený pane premiére, ptám, jaké bude vaše číslo. A já se musím ptát - nejen jako poslanec, ale jako občan České republiky. Kdy a kde se hodláte zastavit, vážená vládo? Hnutí Úsvit nepodpoří další zadlužování České republiky a nemůže podpořit ani tento návrh státního rozpočtu.
Vyšší růst bych měl tedy promítnout do snížení deficitu nebo alespoň do investic. Za prvé proto, že se může jednat pouze o krátkodobý impuls, který je bezprostředně v tom jednom jediném roce spotřebován, protože nebylo nic investováno, a zůstanou pouze dluhy. Rozpočet, který zvyšuje celkové výdaje a současně škrtí investice pod jakoukoliv úroveň krizových let, je rozpočet, který můžeme nazvat učebnicovým projídáním budoucnosti. Vážené dámy, vážení pánové, nesouhlasím s tím, že rozpočet je úsporný, protože navyšuje výdaje. Nesouhlasím s tím, že rozpočet podporuje investice, neboť v jakékoliv sledované kategorii, ať už investice z národních zdrojů, ať už investice se zapojením Evropské unie, ať už to, co bylo rozpočtováno, nebo ať už to, co bylo skutečně proinvestováno v jakékoliv této kategorii, přestože návrh rozpočtu zvyšuje výdaje, snižuje výši investic pod krizová léta. Ještě bych tak přežil, že vláda mlží a klame veřejnost o struktuře tohoto rozpočtu. To je ten rok, kdy jste nás všichni tak strašně kritizovali, že hrozně málo investujeme a škrtíme ekonomiku.
Nyní je zde jedna faktická poznámka, pan poslanec Volný.
Jenom upozorňuji, že v roce 2013 v době, kdy tuto predikci dával, již většina států v Evropě byla v černých číslech. Německo už významně, včetně Polska, takže je to trošičku lichý argument. To znamená, není to jenom o bohu, ale je to i o rozumném, korektním a chytrém řízení ekonomiky.
Pan poslanec Klučka náhradní karta 17, pan poslanec Gazdík karta 18 a pan ministr zdravotnictví Němeček se omlouvá z dnešní schůze z důvodu účasti na jednání 26. schůze Senátu a dalších neodkladných pracovních záležitostí.
Pane kolego, řekl jste jenom půlku mého argumentu. To se musí říkat dohromady. To jsou vaše čísla, ne moje. Já za to nemohu.
To byla faktická poznámka pana poslance Kalouska.
Jenom krátká poznámka k vystoupení mého ctěného kolegy z rozpočtového výboru Fialy. Tolik jenom pro vysvětlení.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně je tedy především líto, že zde není pan premiér Sobotka, protože u tak důležité věci, jako je státní rozpočet, by nepochybně přítomen být měl. Navíc jsem k němu chtěl mluvit, protože to, co je tady předloženo, je takový typický socialistický rozpočet. Já se obávám, že pan premiér Sobotka dovolil, aby jeho vláda dělala stejné chyby, jako dělal v době, kdy byl on sám ministrem financí. Mě tady napadá ten známý výrok Franze Josefa Strausse na adresu sociálních demokratů, který řekl: Dnešní socialisté se nijak nezměnili ani se nepoučili z minulosti. To, co dělali špatně, nezapomněli a to, co je moudré, se nenaučili. Bohužel na tomto rozpočtu se to v plné míře projevuje a já vysvětlím proč. Připomeňme si některé ty dobré ekonomické předpoklady. Pozitivní je také samozřejmě to, že klesla nezaměstnanost, tento trend má podle výhledu nadále pokračovat. Tedy jednoduše řečeno, vláda má obecně dobré podmínky pro to, aby v dobrých časech splácela dluhy, investovala do dopravní infrastruktury, do podnikání, vzdělávání, výzkumu, inovací a také aby připravila naši zemi na příchod horších časů. A horší časy mohou přijít. Já nevím, ten rozpočet vypadá, že předpokládá trvalou konjunkturu. Ale to Sobotkova vláda nedělá. Sobotkova vláda bezhlavě rozdává a neinvestuje. Já jsem se hodně snažil pochopit, v čem ten rozpočet je tak investiční, a to je vlastně ta hlavní argumentace, se kterou vláda i pan ministr financí přichází - že nám předkládá investiční rozpočet. Pan ministr Babiš dokonce na konci června řekl: konečně budeme investovat, s tím, že by se měla rozběhnout stavba dálnic, investice poputují i do dalších odvětví. K tomu směřujeme, takový je cíl, abych tady přesně citoval jeho slova. Samozřejmě že jdou podle charakteristiky rozpočtu, kterou jsem tady udělal na začátku, to znamená, že to je přerozdělovací socialistický rozpočet, tak jdou přesně tam, kam by jít neměly, a zvyšují se položky, které by se zvyšovat neměly. Podívejme se například, co se zvyšuje. Plošně rostou platy úředníků a dalších zaměstnanců místo toho, aby se počet úředníků redukoval a aby se lépe odměňovali ti, kteří opravdu dělají dobrou práci. Ale to je jenom jeden z příkladů, kde se plýtvá a kam ty peníze, které chybí na investicích, vlastně jdou. Další charakteristika toho rozpočtu nebo toho, co dělá Sobotkova vláda, je, že se nám zvyšují mandatorní výdaje.
Nyní pan poslanec Vilímec. Prosím, pane kolego, máte slovo.
Bohužel se tak neděje. Žádné zvyšování investic do infrastruktury není vidět, ba naopak. Podívejme se na konkrétní čísla. Nechci zde diskutovat, zda ta částka odpovídá, nebo obsahuje nějaký skrytý polštář. V minulosti to tak bývalo.
Mám zde tři přihlášky do rozpravy s přednostním právem. Dobře, pan vicepremiér má faktickou poznámku.
Já jsem jenom chtěl odpovědět panu Fialovi, on znovu mluvil o zadlužování. Jednoduše. Že jsme začali řídit likviditu státu. Ale dneska to vypadá na 100, je to o 20 míň, než to bylo.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Děkuji. To je mimořádně odpovědná rozpočtová politika. To za prvé. Likviditu státního dluhu jste řídit nezačal. Pokračujete jenom v tom, co někdo před vámi začal. To je první poznámka. Druhá poznámka. Tím, že budete moci opět snížit dluhovou rezervu a operacemi státních finančních aktiv snížit nominální dluh, to neznamená, že snížíte závazky. To jsou účetní operace, jsou to legitimní účetní operace, já bych je udělal taky, ale prosím pěkně, neoblbujte přitom lidi a neříkejte, že snižujete závazky.
Děkuji.
Skutečně faktická. To je, že daňoví poplatníci zaplatili více. Ano, tím pádem může být schodek nižší a to je dobře. To vědí všichni.
Nyní přistoupíme k těm, co jsou přihlášeni do rozpravy s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Je tedy na první pohled zřejmé, že mezi touto představou a současným koaličním návrhem také došlo k výraznému posunu. Posunu určitě k lepšímu. Jako podstatný faktor zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu se však ukázala především realizace systémových změn vyplývajících také z programového prohlášení vlády. Jsou to opatření, která tady dnes opozice napadá, především ústy Miroslava Kalouska, pro údajné zvyšování daní v příštím roce. Tak především v příštím roce se žádnému daňovému poplatníku proti současnému stavu daně nezvýší. A doporučuji, abyste se seznámili s vývojem daňové kvóty, složené daňové kvóty. Já jsem to nazýval Kalouskovými nášlapnými minami.
Efekty pro budoucnost nabízí velmi malé. Přičítá to nějakému novému manažerskému přístupu ke správě dluhového portfolia. To přesně uvedlo Ministerstvo financí. Dnes to opakoval pan ministr a ocitovala to také mnohá média. Přiznám se, že nedokážu odhadnout možnosti. Rezervy, která byla vytvořena kvůli důchodové reformě, a ne kvůli financování státního dluhu. Přiznám se, že tomuto tvrzení moc nevěřím. Líbí se sociálním partnerům, líbí se zaměstnavatelům, nelíbí se opozici. Mně se tento rozpočet nelíbí. Proto nejsem součástí opozice, ale proto, že tento rozpočet není investiční, není proinvestiční, jak se mluví, ani nesnižuje schodek. Pouze zvyšuje mandatorní výdaje. Jestli jsou z toho šťastni sociální partneři, nevím.
Své vystoupení nebudu směřovat do oblasti sociální, přestože je to oblast mně nejbližší, ale to si ponechám na druhé čtení tohoto státního rozpočtu. Chtěla jsem zmínit jinou záležitost. Čísel tady dneska bude trošku méně. A vědou společenskou z toho důvodu, že ve společnosti musí fungovat elementární solidarita mezi občany. Podle toho máme složení i Poslanecké sněmovny. Rozeberu na konkrétnějších příkladech. Kdo by to důchodcům nepřál? Taková pokladna tam není. Ty peníze tam nejsou. Ty peníze si půjčujeme a někdo je jednou bude muset zaplatit. K tomu se ještě dostanu. Jen upozorňuji na tikající bombu. Kromě absolutního nárůstu zde dochází k relativnímu zvyšování mandatorní složky této kapitoly.
A pokud bychom tyto návrhy akceptovali, tak by veřejné finance z roku na rok ztratily přes 20 mld. korun. To je naprosto zřejmé. Vidím pana kolegu Stanjuru, že i souhlasně pokyvuje hlavou, takže potvrzuje to, co jistě říkám. Vláda má program, přihlásila se k určitým prioritám, tyto priority je třeba plnit. To je však jenom část problémů spojených s tímto zákonem a z mého pohledu bylo mnohem horší, že tento zákon svým - a teď se nebojím říci to slovo - protizaměstnaneckým zaměřením dále deformoval daňový systém České republiky. U zaměstnanců, a tedy převážné většiny daňových poplatníků by totiž jeho uvedení do života znamenalo výrazný nárůst daňového zatížení s evidentním tlakem na pokles čistých mezd a s jasnými odvozenými dopady do státního rozpočtu. O tom už jsem také hovořil. Ale já bych se chtěl vrátit k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a k plnění programového prohlášení současné vlády. Snížení daně z přidané hodnoty na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu na 10 % si myslím, že bude určitě znamenat výraznou úlevu pro platby občanů. To se týká především důchodců a rodin s dětmi. K tomu jsme se také přihlásili, to také plníme. To je myslím také nepochybné. To si myslím, že je výrazná pomoc našim rodinám s dětmi. Byly to i platy ve veřejné sféře, které byly předchozími vládami výrazně zatlačeny do reálného poklesu. Projídání rozpočtu? Myslí tím samozřejmě platy státních zaměstnanců. Já si myslím, že je naprosto správné jim vrátit to, co jim patří, a to, co jim sebrala předchozí pravicová koaliční vláda. My přece chceme, aby státní správa byla dobře ohodnocena. Samozřejmě namítnete, aby dobře pracovala. Já s tím naprosto souhlasím. To však není zdaleka všechno, co v oblasti platů se jistě nashromáždilo a musí se řešit. Chtěl bych zde zmínit samozřejmě i naše policisty, kteří tedy přišli díky předchozí vládě o 10 % na svém platu. Takže my jim nic nenavyšujeme, my se snažíme jim pouze dorovnat to, o co přišli. Programové záměry koalice se však neprojevují jen v podpoře soukromé spotřeby, protože zvýšení platů samozřejmě je podpora soukromé spotřeby. Právě to bylo způsobeno tím, že prostředky na investice se prostě nepodařilo realizovat, nepodařilo realizovat proto, protože nebyly připraveny dobře projekty pro jejich realizaci. Toho se chce samozřejmě současná vláda vyvarovat a chce, aby projekty samozřejmě byly tak dobře připraveny, aby se prostředky na investice realizovaly. O složené daňové kvótě jsem zde hovořil. O tom tady hovořil pan ministr, nebudu to tedy opakovat. Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že vláda předložila Poslanecké sněmovně dobře zpracovaný rozpočet, rozpočet, který vyváženě propojuje prvky směřující k další nápravě veřejných financí s opatřeními, která výrazným způsobem také napravují celkové ekonomické a sociální prostředí v České republice, že tento rozpočet je maximum možného.
Dále s přednostním právem jsou do rozpravy přihlášeni: pan předseda Stanjura, po něm pan vicepremiér Babiš a poté pan poslanec Klaška.
Nejprve pár reakcí na vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru. To je pravda. Těch 20 mld. by zůstalo občanům. To je také pravda. Shodujeme se na tom čísle, možná se neshodujeme na tom, že to ještě nebylo účinné, ale platný ten zákon byl.
A ano, Rusnokova vláda nebyla schopna všechny tyhle disponibilní zdroje vyčerpat. Maně mě napadá, že v onom roce 2012 se pořádaly velké pouliční demonstrace. Pan poslanec Zavadil, tenkrát předseda Českomoravské komory odborových svazů, pořádal demonstrace, kde zaznívalo, že téměř zločinná vláda nízkými veřejnými investicemi škrtí ekonomiku, škrtí hospodářský růst, a ničí tak zaměstnanost v České republice. Kam se nám tedy ty peníze poděly, když zvyšujeme výdaje v tomto návrhu, a to dosti výrazně, a přitom bezprecedentně škrtíme investice a stanovujeme je pod hladinou let největší krize? Je to jednoduché. Poděly se nám do provozních výdajů státu a poděly se nám do sociálních dávek. U sociálních dávek to do značné míry chápu, tam se to týká především důchodů. Pokud by vám přišla příliš obecná, takový typický výdaj neinvestiční dotace podnikatelským subjektům je dotace agropotravinářskému komplexu. Tak tam se ty peníze promítají. Ta koruna je jenom jedna, buď ji projíte, nebo ji proinvestujete. Obojí s ní udělat nemůžete. No, buď je neférové tím argumentovat, což si myslím, že není, to je normálně férové, ale nemůžu říkat, že je neférové tím argumentovat a současně z tohoto střednědobého výhledu vyndavat svůj hlavní argument a říkat: Podívejte se, oni plánovali vyšší deficit a já jsem ušetřil, protože předkládám deficit nižší. To je z téhož materiálu. Ovšem není to úspora. Řekněme si, čím je to způsobeno. Za to můžeme poděkovat vnějšímu prostředí a tiše se modlit, aby nám to vydrželo. Takže tento meziroční nárůst hrubého domácího produktu samozřejmě významným způsobem posiluje příjmovou stranu rozpočtu a snižuje deficit. Nicméně to neznamená, že šetříme.
Neposilují se ani výdaje na další potřebné investice. Zmínil jsem výzkum, musím zmínit také dopravní infrastrukturu. Ale investice, které má vydávat Ministerstvo dopravy, nejsou vyšší a národní zdroje, které do toho dáváme, jsou stejné. A to je přesně obraz toho, jak je sestaven tento rozpočet. Lépe by udělala, kdyby ty peníze nechala občanům, protože ti lépe vědí, jak s tím mají nakládat. Ale jak jsem se tady pokusil ukázat, tak je zcela evidentní, že tato teze není pravdivá. Vláda rozdává peníze, tváří se, že jich má dost, ale neříká nám pravdu. Nemá žádné řešení pro problémy, které přicházejí, žádné řešení pro problémy s důchody, žádné řešení na podporu růstu ekonomiky, nechystá se stavět, zjevně se nechystá stavět nové dálnice, dopravní infrastrukturu, investovat do kvalitnějšího zdravotnictví, nepodporuje výzkum a vývoj. Dámy a pánové, pro takto sestavený rozpočet nemohou poslanci Občanské demokratické strany zvednout ruku. Naopak, občanští demokraté budou navrhovat vrácení tohoto zákona k přepracování.
Mám zde dvě faktické poznámky.
Dámy a pánové, dobrý den. Já si jenom dovoluji zadat několik dotazů. Víceméně souhlasím se slovy pana Fialy. Mám k němu jednu jedinou připomínku. Za vlády socialismu byl rozpočet vždy vyrovnaný, někdy dokonce s mírným přebytkem. Já se přiznám, docela by mě to zajímalo, protože pokud toto umění mi někdo prozradí, docela rád bych si také zlepšil rodinný rozpočet.
Hezký dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážený pane předsedající. To chci podotknout.